Ale dává tu sílu vah o něco víc ve prospěch bezpečnosti těch, kteří jedou tím vlakem.
V tuto chvíli nevidím nikoho přihlášeného do rozpravy. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení. Nikoho nevidím. Rozpravu končím. Pan ministr i pan senátor budou mít závěrečné slovo. Prosím.
A zdůrazňuji - jedná se o možnost, nikoliv povinnost provozovatele dráhy oklešťovat či odstraňovat stromy. To je první, nejdůležitější věc. A druhá věc. Já jako ministr dopravy mám stejný zájem jako kolegové po mé pravici na ochraně osobních údajů. Kolegové se tady ptali, proč ty údaje o kupujících jsou potřeba. Tak proč jsou potřeba v daném případě? Tak je to proto, aby bylo možno vystavit fakturu. Proč to potřebuje nadále? Tyto údaje, které tam kupující dobrovolně bude dávat, jsou v jeho prospěch. Děkuji.
Vážený pane předsedo, dámy a pánové, už jen stručnou poznámku. Major Terazky říká: Popíliť! Všetky popíliť! Já myslím, že každý zásah do soukromých práv vlastníků má být v proporci k míře ohrožení. A já nevím, jestli jste si všichni vědomi těch čísel, která stojí za tou naší debatou. Naštěstí se při nich nikdo nezabil a zraněných jsou jednotky, mezi jedním a třemi ročně. A kácení stromů v tom dosahu jízdní dráhy je prostě podobně radikální krok. A nepochybně k tomu bude příležitost při nejbližší novelizaci drážního zákona.
Eviduji žádost o odhlášení, které jsem právě vyhověl, a poprosím, aby se všichni přítomní znovu přihlásili svými kartami. Ptám se, kdo je pro. Návrh byl přijat. Já konstatuji, že jsme návrh zákona přijali. Děkuji panu senátorovi, děkuji vám všem a končím tento bod. Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty.
Díky tomu tedy některé rodiny zvládnou vyčerpat alespoň o něco více. Za tento návrh, který prošel Pirátům, jsem moc ráda a děkuji za to těm, kdo nás podpořili. Takže ten, kdo si přišel prodlužovat až v prosinci, si bude výšku čerpání moci měnit až v březnu. Takovéhle různé věci bylo potřeba široce komunikovat, a to co nejdříve. A druhá věc, kterou chci říct. Podpora rodin, podpora rodičovství a zároveň i podpora kvalitní a široce dostupné předškolní péče -
Dámy a pánové, prosím o ztišení, ať může paní poslankyně Richterová dokončit svůj projev.
Jde prostě o zákon týkající se toho, jak budou financována zařízení pro děti předškolkové, děti typicky mezi rokem a půl a třemi lety věku. A tento zákon je zase někde v meziprostoru, někde visí, financování je z eurofondů, není výhled, jak to bude do budoucna. Závěrem chci zdůraznit, že to handrkování, kterého jsme byli okolo rodičovského příspěvku na politické scéně svědky, mně připadá pro rodiče nedůstojné. Domnívám se, že si to nezaslouží a bylo by do budoucna třeba takové handrkování nezažívat. Bylo by třeba mít pravidelné, mírné zvyšování, ne takovéto skoky. To byla podstata zase pirátského návrhu pravidelné, mírné valorizace. Ten byl odmítnut. Ale já to chci připomenout. Za několik let totiž zase někdo další patrně předloží skokové navýšení a budeme zase ve strašně podobné situaci. Děkuji za pozornost.
Děkuji. S faktickou poznámkou nyní vystoupí pan poslanec Holomčík. Prosím máte slovo.
Vím, že není moderní zastávat se úředníků, ale prostě v tomhle případě úředníci na úřadech s odpuštěním vyžírají neschopnost koalice se domluvit na tak zásadní věci, jako je rodičovská, jako je rodičovský příspěvek. Tak bych byl rád, kdyby ta koalice začala fungovat trošku víc systematicky, protože tohle je fakt naprosto neúnosné.
Prosím máte slovo.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, konzistentně se svým chováním v prvním druhém i třetím čtení poslanecký klub TOP 09 podpoří senátní návrh a dovoluji si vám ho doporučit. Ale podpoříme ho s pocitem, že 70 až 80 tisíc rodin s malými dětmi budou mít oprávněný pocit diskriminace, a já jsem přesvědčen, že ty necelé 2 miliardy korun za tento pocit u těchto rodin opravdu nestojí. Nyní dovolte, abych složil hold dlouholetému profesionálu - sociální demokracii. Protože politika je svým způsobem řemeslo a vyžaduje svoje dovednosti, a pokud se někomu něco povede, má to kolega umět ocenit. Vám se sice, kolegové ze sociální demokracie, nepodařilo, ač jste to avizovali, prosadit vyšší platy pro učitele, vám se sice, kolegové ze sociální demokracie, s pravděpodobností blížící se jistotě nepodaří prosadit ani férovější rodičovský příspěvek, ač jste to rovněž avizovali, ale na druhou stranu se vám mistrně podařilo zdvojnásobit poplatek na katastrálním úřadě. A to je prostě potřeba ocenit. Ty priority jsou zcela zřetelné: je to politika pro lidi a já vám k tomu blahopřeji.
A takhle bych mohl pokračovat. Opozice jako celek, Senát jako celek, mi dali za pravdu, všichni mi dali za pravdu. Evidentně ne. - Budu přesvědčovat své kolegy, poslance a poslankyně, aby podpořili senátní verzi a názor opozice, protože to je můj nápad a můj projekt. - Paní ministryně v tom úspěšná evidentně nebyla. Pět ministerských křesel má větší hodnotu, než to, že paní ministryni dali jejími slovy všichni za pravdu.
Ústavní role Poslanecké sněmovny, základní ústavní role, jsou de facto dvě. Jedna z těch rolí je ta otázka legislativní, ano, projednáváme a přijímáme zákony. Druhá role je role kontrolní. Ano, máme, ale tento návrh se tohoto vůbec netýká.
Já vám, paní poslankyně, děkuji.
Chtěla bych vás poprosit o zařazení tohoto bodu na středu jako pevný bod ve 14.30, pokud budou projednány všechny vratky ze Senátu. A pokud nebudou v té době projednány, jako první bod po projednaných vratkách se Senátu. Velmi se omlouvám, že jsem hned nenačetla i termín.
Návrh je hlasovatelný.
A následující bod 30, sněmovní tisk číslo 506, opět novela školského zákona. Protože jsme v situaci, kdy žáci dnešních třetích ročníků nevědí, jakým způsobem budou maturovat. To se týká nejen gymnázií, ale všech maturitních oborů. Samozřejmě pokud bude schváleno to zařazení napevno. Pokud tedy bude zařazen bod číslo 284, sněmovní dokument 1778, tak po projednání tohoto bodu schůze.
S přednostním právem pan předseda Kováčik, poté pan poslanec Nacher se hlásil z místa.
Pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, dovolte mi sdělit vám, že poslanecký klub KSČM bod, který zde navrhla paní kolegyně Langšádlová, v žádném případě nepodpoří. Víme, že Česká republika je zájmovým územím kdekoho, a to nejsem z těch, který by viděl za každým rohem špiona. Ale takto pojatý návrh mi připadá velmi jednostranný. Ale je ještě jeden důvod, proč to nepodpoříme. Podobné záležitosti přece patří do působení tajných služeb. A ta motivace předložení takovéhoto návrhu ve Sněmovně může být dvojí. Děkuji za pozornost.
Uznávám, že tyto režimy vám jsou sympatické, já to nerozporuji. Mně je skutečně bližší svět Ameriky, Velké Británie a demokratických států. A vzhledem k tomu, že BIS jasně hovoří ve své zprávě o tom, že tyto autoritativní režimy mají potřebu ovlivňovat činnost a chod České republiky, tak proto chceme zřídit tuto vyšetřovací komisi. V žádném případě to není zpochybňování práce tajných služeb nebo BIS. Chceme se bavit například o tom, jak je naplňován audit národní bezpečnosti a jaké například zákonné normy můžeme přijmout nebo iniciovat k tomu, abychom zvýšili bezpečnost České republiky.
Mnohé změny v tomto zákoně jsou však velmi kontroverzní, s negativním dopadem na občany a daňové poplatníky. To by se stalo. Senát totiž postupoval velmi zodpovědně. Nenapravuje nic, co by mělo fatální dopady do veřejných rozpočtů. Když mluví paní ministryně o 700 milionech korun, tak já jsem si prostudoval návrh rozpočtové kapitoly 346, myslím, že je to číslo, Českého zeměměřického a katastrálního úřadu. Dalších 200 milionů bude plynout do Všeobecné pokladní správy. Takové změny jsou naprosto nesmyslné a naprosto nelogické.
Aby byla zaznamenána naše účast, tak vás v tuto chvíli odhlásím a poprosím vás, abyste se znovu přihlásili svými kartami, čímž se zároveň odprezentujete na tomto jednacím dni. Případně mi prosím sdělte, kdo hlasuje s kartou náhradní. Sděluji, že ještě tady mám poznámku, že dnes máme 17. prosince a narozeniny slaví hned dva naši kolegové, pan poslanec Miroslav Kalousek a pan poslanec Jan Chvojka. Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci a poslankyně: Petr Bendl - osobní důvody, Stanislav Blaha - zdravotní důvody, Marian Bojko - zdravotní důvody, Jan Farský - zdravotní důvody, Jana Levová - zdravotní důvody, Markéta Pekarová Adamová - osobní důvody, Karel Schwarzenberg - zdravotní důvody, Bohuslav Svoboda - pracovní důvody, Radovan Vích - osobní důvody, Lubomír Volný - zdravotní důvody. A vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych vás chtěl opravdu poprosit už o klid, abyste se usadili na svých místech. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, já bych vás rád teď po dohodě z grémia požádal, abychom minutou ticha uctili památku obětí tragické události, která se stala v úterý 10. prosince tohoto roku ve Fakultní nemocnici Ostrava. S náhradní kartou číslo 15 hlasuje pan poslanec Kalousek. Tak, ptám se, zda má ještě někdo k pořadu schůze... Nevidím nikoho, že by se hlásil... Prosím, máte slovo. Paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem akorát vypisovala přihlášku - Pane předsedo... Zkrátka tyto hrozby, kterým se říká obecně hybridní, jsou realitou nejenom v České republice, ale i v ostatních zemích. Nejedná se o to, že bychom měli podléhat nějaké hysterii nebo panice, ale to vše je o tom, že bychom měli vědět, že Česká republika dělá všechno pro to, aby byla odolnější vůči těmto útokům. Co k tomu říci. On možná nebyl od žádných autoritativních režimů, možná se jednalo o nějakou ekonomickou záležitost, ale i na tomto příběhu vidíte, jak je naše společnost mimořádně zranitelná. Je jasné, že musíme podstatně více chránit naši klíčovou kritickou infrastrukturu.
Přeji hezký večer. Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty. Vítám mezi námi senátora Petra Holečka. Máte slovo.
Děkuji.
Já teď přečtu ještě jednu omluvu. A nyní prosím, aby se ujal slova senátor Petr Holeček.
Děkuji za slovo. Dobrý den, pane předsedající. Dobrý den, paní ministryně, páni ministři, paní poslankyně, páni poslanci, vážení přítomní.
Ještě chvíli počkáme.
Mohu vám říci, že skutečně změny, které navrhuje Senát, vůbec nezasahují do původního vládního návrhu, který, jak řekl pan ministr Hamáček, předložil a se kterým souhlasí. Jedná se pouze o to, že Senát konstatoval dvě změny, které v Poslanecké sněmovny byly, a to znamená zkrácení termínu ze tří na dva roky a potom tedy návrh, aby k tomuto zákonu byla v podstatě přilepena změna zákona o zpracování osobních údajů. I Ústavní soud konstatoval, že takovýto způsob přikládání k zákonu není správný.
Děkuji. Hlásí se poslanec Marek Benda.
Já znám veškerou judikaturu k přílepkům. Vím, že od té doby byly párkrát zneužity. A jedná se o to, aby nebyl obcházen legislativní proces. Dneska tady těch 14 dní vždycky máme, vždycky máme vyjádření předkladatele, vždycky máme vyjádření, pokud jsou tam, a v tomto případě předkladatelem byla vláda, to znamená fakticky zástupců vlády, vždycky máme stanovisko garančního výboru.
S přednostním právem nyní vystoupí předseda klubu KSČM Pavel Kováčik.
Ne, vy nedostanete? Ve srovnání s rodinou, která má stejně staré dítě, kde je otec, který má slušný plat, takže manželka - anebo když to řekneme vice versa - může čerpat příspěvek pomaleji, a přitom jsou v dobré sociální situaci. Co bychom jí mohli říct? Jak bychom odůvodnili naše rozhodnutí? Myslím, že je naším úkolem, abychom ve společnosti podporovali spíše pocit obecné spravedlnosti než nespravedlnosti. Vážené paní senátorky, vážení páni...
Děkuji panu senátoru Marku Hilšerovi. Nechce se vyjádřit. V tom případě mohu otevřít rozpravu, kde mám dvě žádosti s přednostním právem.
My jsme skutečně přesvědčeni, a znovu to opakuji, že bychom tady měli ctít ten spravedlivý princip, tak jak tady bylo znovu opakováno. Já jsem přesvědčen o tom, že kdyby byla dobrá vůle, dobrá vůle na straně hnutí ANO, komunistů a sociální demokracie, právě u těchto dvou levicových stran, i když hnutí ANO dneska je vlastně taky levicové, tak mi to přijde velmi, velmi absurdní. Když si vzpomenu na heslo "s lidmi pro lidi", nebo tak nějak to bylo, tak to je skutečně naprosto zářná ukázka toho, co tady předvádíte, kolegové a kolegyně z KSČM, jak skutečně děláte s lidmi pro lidi. Vždyť je to přece úplně jednoduché. Mnohdy se - a říkal to tady pan senátor, pokud někdo dobře poslouchal, tak to slyšel - mnohdy se skutečně jedná o rodiny s velmi nízkým sociálním statusem. Právě pro ně totiž je velmi výhodné čerpat zrychleně, protože dostanou ten rodičovský příspěvek najednou, nebo ve velmi krátké době, a potom jdou pracovat, tak aby dokázaly svoji rodinu uživit. A ten návrh nám teď vracejí právě sem do Sněmovny v této spravedlivé podobě. Skutečně tyto rodiny, tito rodiče, tyto děti si to zaslouží. Ale pokud to skutečně měla být jenom nějaká šaráda, tak tímto způsobem vzbuzovat plané naděje mi přijde opravdu, opravdu vůči těm rodinám jako velmi ostudné.
Chtěl bych požádat Poslaneckou sněmovnu o podporu senátního pozměňovacího návrhu. Ta poslanecká verze novely veterinárního zákona je dobrá. Je v ní řada věcí, které jsou skutečně dobře udělané, jsou v ní i věci, které musíme schválit, jinak se dostaneme do částečných problémů, hovořil o tom pan ministr. Veterinární správa s tím nesouhlasí, komora s tím nesouhlasí a navíc taková změna nepatří do veterinárního zákona, ale do zákona o veterinární komoře. Bylo by škoda, kdyby ten zbytek kvůli tomu spadl pod stůl.
Nikoho nevidím, takže rozpravu končím. Táži se, zdali má pan ministr a pan senátor zájem o závěrečné slovo. Nemáte zájem, pan ministr také nemá zájem. Slyšel jsem dobře, že je tady žádost o odhlášení? Kdo je proti? Hlasování číslo 368, přihlášeno 163 poslanců. Hlasování číslo 369, přihlášeno 168 poslanců. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.
Myslím, že pan senátor Hilšer tady jasně uvedl argumenty, proč tak Senát učinil. Ta verze senátní je naopak spravedlivější.
Děkuji za slovo. Nechci mluvit příliš dlouho. Dovolte mi tedy pronést jen pár slov, která považuji za nejdůležitější. SPD bojuje o plošné navýšení tohoto příspěvku všem rodičům, kteří pečují o dítě do čtyř let věku, od samého počátku diskusí o této novele. Zatímco některé strany, například sociální demokracie, své názory a stanoviska v této záležitosti několikrát změnily, naposledy asi dvakrát během posledních 24 hodin, my zůstáváme naprosto pevní a konzistentní. Svůj postoj opíráme o argumentaci, která i tady ode mě již několikrát zazněla. Ostatně byla jsem společně s kolegou Bauerem i předkladatelkou příslušného pozměňovacího návrhu, který měl za cíl neodůvodněně nespravedlivou vládní novelu korigovat a který je totožný s návrhem, který přijal Senát. Naše argumenty vycházejí zejména ze skutečnosti, že rodičovský příspěvek je plošnou a univerzální dávkou státní sociální podpory, jejíž vyplácení, a tedy i navyšování a všechny jiné potenciální změny nesmí mít výběrový a selektivní charakter. Čili existuje zde i na tomto základě naprosto legitimní očekávání současných rodičů dětí mladších čtyř let a současně zde existuje i riziko možné protiústavnosti dnešní vládou navrhované selekce. A konečně celoplošné zvýšení rodičovského příspěvku by bylo jen zhruba o 2 miliardy nákladnější než vládní varianta. Paní ministryně financí prostřednictvím pana předsedajícího, mnohokrát jste deklarovala, že jste obdobné, ba i vyšší částky, například při vyjednávání s jednotlivými ministry o sestavování rozpočtu nebo při řešení problémů v sociálních službách a podobně, bez větších problémů nalezla. Ona pravda zní: "Čeho se na nás dopustili druzí, s tím už se nějak vyrovnáme, horší je to s tím, čeho jsme se na sobě dopustili sami." Mějme to prosím na paměti při následujícím hlasování. A dovolte mi také poděkovat nezávislé iniciativě rodičů Děkuji vám.
Takže tady se přesně ukazuje první rovina toho, o čem tady dneska mluvíme. Tak to je opravdu neuvěřitelná situace. Vláda chce zdanit rezervy pojišťoven a současně odmítá zdanit nejtěžší formy hazardu a místo nich více zdaňuje neškodné losy. O vyšších poplatcích do katastru nemovitostí ani nemluvě. Co tím chce vláda a ministerstvo financí říct? Z toho se dá vyčíst jediné: zoufale potřebujeme vaše peníze a vezmeme si je všude, kde k tomu máme reálnou šanci. Některá vládní opatření mají, dá se říci, i určitý charakter podpory kriminality. Kam to vede, mohou svědčit pozůstalí po obětech metanolové aféry.